Takže nedělejme si iluze, nelakujme se tu, neříkejme si to růžové vidění světa, že to do dalšího čtení opravíme. Neopravíme!
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lukáš Černohorský, další faktickou zatím nemám.
Já budu reagovat tady na předřečníka. Kolega poslanec Bartoň tady upozorňoval na to, že je možné, že to nestihneme do příští sezóny. U zákona 416 jsme si také mysleli, že to bude rychlé, že to projde, je tady shoda všech klubů, a jak dlouho nám trvalo, než tenhle zákon vstoupil v platnost.
A nyní se vrátíme do obecné rozpravy, takže pan poslanec Petr Pávek. Je omluven. A jako poslední pan poslanec Válek.
Nicméně to, proč jsem se přihlásil do diskuze, bylo něco jiného. Stejně je to turistika na horách, stejně je to řada dalších činností, kde ten člověk může být sobě nebezpečný, může být nebezpečný i ostatním, a my tam žádné restrikce stran požívání alkoholu nemáme. Na druhé straně restrikce není cesta, která by cokoliv řešila. Restrikce je vždycky cesta do pekel a restrikce jenom výjimečně má dobrý efekt. Na druhé straně já tedy na vodě pil kofolu, protože ujíždím na kofole, a nepil jsem pivo, ale to je můj problém, takže já si úplně nemyslím, že všichni vodáci na každém jezu a na každé přestávce konzumují alkohol, to tak prostě není.
Já vás vítám po přestávce zpět v sále. Prosím, usaďte se případně do svých lavic. Jako první pro vás mám informaci, že pan poslanec Bojko stahuje svoji omluvu a je přítomen. V tom případě přistoupíme k závěrečným řečem. Jako první bych se chtěl zeptat paní senátorky Třískové, jestli má zájem o závěrečné slovo. V tom případě paní poslankyně Dražilová. Nemá zájem. Paní poslankyně Jírovcová také nemá zájem. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. V hlasování číslo 88 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo. Já děkuji. Mám za to, že byly avizovány další návrhy procedury, takže prosím pana předsedu Stanjuru jako prvního.
Tam hovoří samozřejmě v tom duchu, že je to statisticky nevýznamné, tady ty tři děti. A pak se jim nelíbí, kdo je papaláš, nebo bafuňář, protože o tom tam hovořil. Sledují velmi pečlivě tady toto projednávání a považují v podstatě některé ty názory za minimálně nekorektní, které tady byly předneseny ze strany pana předsedy.
Chcete reagovat na pana poslance Raise?
Děkuji vám.
Prosím.
Nedávno navštívil Prahu generálporučík Lorenc, který byl velitelem všech bezpečnostních složek 17. listopadu, byl dokonce pozván na moji alma mater na fakultu sociálních věd, s čímž jako student a první šéf našeho studentského štrajkového výboru na naší fakultě zásadně nesouhlasím. Ale zapadá to do kontextu toho, že chceme - nebo někteří z nás chtějí - ten 17. listopad 1989 vymazat. Sedíme zde kvůli 17. listopadu 1989, kvůli té demonstraci. Prosím vás, nemazejme 17. listopad 1989 z naší historie.
Rozhlédnu se po sále, zdali je zájem o další vystoupení. Je zájem o závěrečná slova? Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl přednést svůj pozměňovací návrh, který se týká rozpočtové kapitoly 307 Ministerstva obrany. Přihlašuji se tedy k tomuto pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 1801, a žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení. Děkuji.
Tak děkuji. A nyní dvě faktické poznámky, pan poslanec Karel Rais, prosím, a připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Přeji dobrý den. Já se vrátím ještě k té rozvojové pomoci. Na jednu stranu s řadou věcí samozřejmě souhlasím. Takže ono je to samozřejmě o těch režiích, je to o černém tunelu pro řadu vybraných neziskovek taky, ale jenom jsem to víceméně chtěl doplnit, že máme tady jakési omezení, které bychom měli respektovat.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka s faktickou.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne. Já si dovolím ve faktické poznámce reagovat na vystoupení pana poslance Kobzy, protože bych tady chtěl některé věci zpřesnit, možná uvést na pravou míru. Takže argumentovat tím, že Česká rozvojová agentura nedělá humanitární pomoc Sýrii, je prostě těžce nefér, protože je tady nějaká strategická dlouhodobá koncepce zahraniční politiky, která definuje šest států, které jsme si určili jako prioritní země pro rozvojovou spolupráci.
Tak děkuji. A nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Dominika Feriho, připraví se pan poslanec Kopřiva.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ze solidarity s později přihlášenými kolegy do rozpravy jen velmi krátce.
Děkuji, pane předsedající. A o humanitární pomoci jsem mluvil v případě Jemenu, který vůbec není zmiňován v těchto kapitolách, ani České rozvojové agentury, ani dalších.
Děkuji.
Tak děkuji. A nyní tedy pan poslanec Kopřiva v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Jakub Janda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci nelze vnímat jen jako výdaj, který se někam rozplyne. Je to ve své podstatě investice do bezpečnější a důstojné budoucnosti na celém světě včetně naší země. Česká republika má dobře nastavený systém humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráce. Je aktivní v řadě míst, kde dochází k náhlým humanitárním katastrofám či dlouhodobým krizím.
Myslím si, že je namístě se tím problémem zabývat ve chvíli, kdy se ve školství přidává 15 %, tak ty nestátní školy skutečně mají problém udržet personál. Jde o úplně stejnou věc, jen v poloviční výši. Snažíme se, aby prošlo aspoň něco. Pokud tedy není ve Sněmovně přijatelné, aby se dorovnaly ty platy úplně, tak ať se dorovnají aspoň, to navýšení, o polovinu. Takže k tomuto dokumentu se hlásím. Zdůvodnění je následující. My jsme dnes hlasováním rozhodli o přesunu nových kompetencí na Úřad pro ochranu osobních údajů, který se má nově zabývat i rozhodováním ve sporech o informace. Navíc to věcně souvisí s tím Pražským hradem, protože Pražský hrad bohužel je jedna z institucí, která se chová velmi špatně ve vztahu k přístupu k informacím, ve vztahu k informování veřejnosti. Já sám teď jsem dával žádost o informace. Takže částečně to snížení by bylo kompenzováno těmi neoprávněně vybíranými poplatky. My nesouhlasíme s tím deficitním rozpočtem, kde je deficit ve výši 40 miliard korun, a ukazujeme vládě, že lze tam ty úspory hledat a najít. Takže tam vidíme prostor pro úspory. Vidíme prostor pro úspory v té nedotažené systemizaci míst, kdy sice se na jedné straně výdaje škrtly, na druhé straně se vyhradily do rezervy. Vidíme tam úspory v oblasti Ministerstva obrany, kde ty výdaje rostou extrémně, a podle našeho názoru na toto Ministerstvo není připraveno. Ty zakázky se nevysoutěží, případně pokud se vysoutěží, hrozí tam, že ty ceny budou přemrštěné. Další zdroje úspor vidíme v oblasti dotací agrokomplexům. Celkem je to zhruba za 11 miliard. I si myslíme, že to je asi rozhodnutí vlády, kde se primárně má šetřit, ale ukazujeme, že to jde, a i touto částkou obhajujeme pak některé ty pozměňovací návrhy, které předkládáme. Ukazujeme, že ve chvíli, kdy navrhujeme někde zvýšit výdaje, že to má rozpočtové krytí v těch návrzích úspor, které předkládáme. Děkuji za podporu těchto návrhů.
Já si myslím, že máme exkluzivní situaci v České republice na rozdíl od řady západních zemí, a to je ta, že řada vysoce kvalitních nestátních soukromých škol je stále bez školného. A já bych nerad, aby se ta situace změnila. Protože pokud tento návrh nepřijmeme, bude to znamenat, že tyto školy začnou zavádět školné, což v podstatě povede k tomu, že z nich eliminujeme nadané studenty z rodin, které si to školné nemohou dovolit. A to bych považoval za velkou chybu. Proto já ten návrh samozřejmě velmi podporuji.
Já děkuji za dodržení času a nyní tedy prosím paní poslankyni Krutákovou, připraví se pan poslanec Čižinský.
Položka státního rozpočtu České republiky ve specifickém ukazateli dávky osobám se zdravotním postižením, které jsou používány pro příspěvky na kompenzační pomůcky, svou alokací naopak dostatečně nereflektuje nárůst nákladovosti systému sociálních služeb, zejména s ohledem na tržní ceny kompenzačních pomůcek, a navýšená částka bude použita na příspěvky na zvláštní pomůcky. Omezení výdajů, které by jinak byly použity pro aktivity v oblasti rovných příležitostí, povede alespoň k částečnému a minimálnímu narovnání podfinancovaného stavu péče o zdravotně postižené občany. V loňském roce na můj pozměňovací návrh padala řada kritiky, že problematika se netýká jenom rovných příležitostí, ale často ochrany lidí ve velmi nepříjemné situaci. Naopak projekty zaměřené proti domácímu násilí podpořeny nebyly. Průměrná výše dotace činila 465 000 korun na jeden projekt. Ovšem dovolte mi citovat závěrečnou zprávu vyhodnocení Úřadu vlády. Cituji: "Struktura dopadů aktivit podpořených projektů se změnila. Dále Úřad vlády uvádí, že opakovaně byly dotačním programem podpořeny dvě třetiny organizací, tedy pořád jedny a ty samé organizace. Počínaje rokem 2015 patří tyto organizace dokonce mezi pravidelné příjemce. Téměř polovina podpořených projektů se také věnovala podpoře spolupráce s partnery a odstraňování genderových stereotypů ve společnosti. Oblasti rovnosti na trhu práce a podnikání a ve vnějších vztazích nebyly v roce 2017 přímo pokryty. Nicméně podívejme se trochu detailně na projekty, které z peněz daňových poplatníků podporujeme. Jako příklad dobré praxe závěrečná zpráva Úřadu vlády uvádí projekt spolku proFem s názvem Nová koncepce znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy. Projekt obecně prospěšné společnosti Gender studies pak jako příklad dobré praxe vymyslel vzdělávací kurz Práce s genderovými aspekty, s nímž měl seznamovat pracovnice dětských domovů. Zajímavou informací, kterou je nutné zmínit, je silné posilování partnerství s organizací Liga lidských práv. Ještě jednou se tedy ptám - kde jsou oběti domácího násilí? Ženy, kterým spolky pomáhají z osidel prostituce? Kde je ta terénní práce? Hlavním cílem projektu totiž bylo zvýšení zastoupení žen v rozhodujících pozicích v České republice. Dále to bylo dle závěrečné zprávy projektu šíření sportů na facebooku a šíření tiskových zpráv. Výsledkem spolupráce s Českou ženskou lobby, taky je podpořenou organizací z tohoto dotačního titulu, pak byla třeba debata v Knihovně Václava Havla s fotokoutkem. Ne, vážení kolegové, to nejsou domněnky, to jsou citace ze závěrečných zpráv. Pokračujme dále. A tady vás žádám, najděte si rozhovory na toto téma z loňského roku, kdy jsem byl napadán, že v rámci projektů se peníze zcela určitě nepoužívají na pronájmy kanceláří, tím spíše ne na nájmy kanceláří v centru Prahy, jako má spolek Gender studies. Mezi hlavní výstupy projektu pak patřilo šíření elektronického letáku, rozesílání tiskové zprávy a debata. Znovu se ptám, kde je to domácí násilí.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Už jsem vystupoval několikrát. Jedná se opět o kůrovce. Obávám se, aby radost z budoucnosti neměli akorát herpetologové, kteří místo našich lesů najdou dostatek brouků, proto bych chtěl pokračovat. V důsledku sucha hynou veškeré dřeviny, oslabené porosty nejsou schopny přirozeně čelit hmyzím škůdcům a české lesy jsou vystaveny největší katastrofě v historii. V současné době je napadeno lýkožroutem smrkovým až 20 milionů metrů krychlových stojících smrkových porostů. Jediným efektivním a účinným opatřením je včasná a rychlá asanace napadených stromů. Ukazatel zahrnuje výdaje na program Nová zelená úspora, který je financován z prodeje emisních povolenek. Vzhledem k tomu, že lesy významně pomáhají snižování skleníkových plynů, navrhuji přesunout část prostředků na podporu lesnímu hospodářství, a to 1 miliardu korun ze specifického ukazatele ostatní činnosti v životním prostředí. Ukazatel zahrnuje výdaje na program Dešťovka, který násobně zvyšuje náklady na řešení akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, pro splachování WC a zbytečně odčerpává veřejné prostředky. Součástí návrhu je přesun prostředků v částce 3 miliony 800 milionů korun v rámci rozpočtové kapitoly 329 Ministerstva zemědělství ze specifického ukazatele ostatní údaje na státní politiku resortu inspekční, kontrolní, výzkumnou činnost do specifického ukazatele podpora lesního hospodářství. Součástí zmíněného pozměňovacího návrhu je i podrobné odůvodnění. Všechny vás prosím, podpořte tento návrh, jde o nás o všechny.
Tomu už se chci v tomto čtení vyhnout a rád bych se zaměřil na pozměňovací návrhy, které jsme připravili v rámci druhého čtení. Začnu tím, který jsem prezentoval už na výboru pro sociální politiku, a byla tam o něm poměrně široká diskuse. Nakonec hlasování dopadlo neutrálně, to znamená, nebyl schválen. Poté po diskusích s MPSV a s Ministerstvem financí vznikl nějaký kompromis. Nicméně státní rozpočet už s tímto navýšením nepočítá. Druhým problémem je, že nám končí podpora do některých oblastí z evropských strukturálních fondů a v sociální oblasti se to týká zejména projektů a programů sociální prevence. Pak je tady problém, který se také moc nediskutuje, ale se kterým se budeme muset nejenom v roce 2019, ale i v těch následujících letech vyrovnat, a to je reforma psychiatrické péče. To je vždycky ten zásadní problém. Chci velmi požádat o to, abychom tento krok nedělali, abychom nespoléhali na dofinancovávání speciálně sociálních služeb v průběhu roku. Už to tady také zaznělo, zažili jsme to v roce 2012, ale zažívali jsme to i v některých jiných letech. Je to postup, který přináší velkou nejistotu pro poskytovatele, zvláště ty menší poskytovatele sociálních služeb. A pokud oni nedokážou svým zaměstnancům garantovat, že pro ně budou mít uplatnění po celý rok, tak je nasnadě, že tito zaměstnanci budou odcházet. Dnes na trhu práce mají možnosti, kam odejít, a kvalifikovaný sociální pracovník se uplatní na trhu práce velmi dobře. Tímto se k němu ještě znovu přihlašuji.
Jakákoli podpora prostřednictvím státního rozpočtu pouze křiví tržní prostředí, protože abychom mohli některého podnikatele nebo podnikatelskou skupinu zadotovat, tak nejdříve musíme od ostatních podnikatelů dodatečné peníze, nebo peníze na tu podporu vybrat. Některé podnikatelské subjekty získávají nekorektní tržní výhodu oproti těm, na které stát, potažmo my politici neukážeme, že to jsou ti oni, kteří tu dotaci mají dostat. Všechny tyto návrhy mají ambici nikoli navyšovat další položky nebo někomu přidávat, ale mají ambici naopak šetřit. Je to v souladu s tím, co celou dobu říkám, a sice že bychom měli v době ekonomického růstu mít vyrovnaný rozpočet. Myslím si, že je dobré, aby v těchto místech a obcích stát postavil odpovídající infrastrukturu tak, aby se tam mohlo poskytovat vzdělání. To je jediný pozměňovací návrh, v rámci kterého chci nějaké položce přidat.
Je tady v sále? Pane poslanče, máte slovo.
Program Péče o krajinu je dotován poměrně významně. Pan kolega Janda tady zmínil, jak nakládají s veřejnými prostředky nevládní neziskové organizace v oboru, řekněme, lidských práv. Každá organizace může podat maximálně tři projekty. Obce vůbec jsou poměrně ohroženým druhem v systému národních parků.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím o klid! V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně.
S tímto usnesením jsem byl pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu. Prosím nyní paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a v souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složila Ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby slib nové poslankyně přijal. Dámy a pánové, prosím, abyste povstali. "Slibuji věrnost České republice.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 Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší další práci.
Nyní budeme pokračovat. Nyní vyzývám poslance, jestli mají návrh na změnu pořadu schůze. Pan poslanec Václav Klaus.
Dobrý den. Včera jste neschválili zařazení památného Dne sokolstva jako první bod dnes. Takže vás pokorně žádám, zařaďme to dnes jako druhý bod tohoto bodu. Je to v devadesátce, skutečně nebudeme zdržovat.
Další na změnu pořadu schůze?
Tato částka bude určena výhradně na růst platů pedagogů. Důvodem tedy předložení našeho návrhu je, abychom zajistili, že řada pedagogů zůstane na školách, že zajistíme kvalitní výuku na školách. Důvody, proč tak činíme i letos, jsou následující. Pokud se chcete podívat, nebudu zde číst podrobně, odkud čerpáme, tak je možné jak u toho prvního pozměňovacího návrhu, tak u těch dalších se podívat do systému. Tam je přesně rozpoložkováno, jakým způsobem přesouváme z jednotlivých kapitol do této kapitoly v případě Ministerstva školství. Další naší prioritou je obnova kulturních památek. Podali jsme dva pozměňovací návrhy. První přidává na ukazatel záchrana a obnova kulturních památek veřejné služby muzeí, a v tom programy na záchranu a obnovu kulturních památek. Připomínám také, že na tyto památky není možné čerpat z evropských fondů. Já jsem tento pozměňovací návrh podávala ve školském výboru, bohužel tam neprošel.
Jedná mnohdy i proti ní, je v jejím úplném protikladu. Na druhou stranu ale ta částka už samozřejmě v tom rozpočtu znát je. Ale je to tedy samozřejmě gesto, které můžeme učinit jako nesouhlas se směřováním zahraniční politiky našeho prezidenta. Můžete si to najít i v tom pozměňovacím návrhu. Uvidíte, jakým způsobem se ten návrh lišil od skutečných výdajů a v jakých rozdílech se pohybujeme.
Přečtu omluvu. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A slovo v rozpravě má pan poslanec Jiří Mihola.
Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.